Neváhal zneužívat média, která si za tímto účelem koupil. Andrej Babiš degraduje pozici českého premiéra a posunuje Českou republiku podle mého názoru směrem na Balkán. Tuším, možná zbytečně, ale přesto vyzývám poslance za sociální demokracii, nedejte nebo nedávejte důvěru této vládě. A řeknu vám proč. Když zvednete ruku, budete jako jediná demokratická strana souhlasit s tím, aby člověk jako Andrej Babiš byl českým premiérem s důvěrou Poslanecké sněmovny. Když nastavíte tuto laťku, komu dáte důvěru příště? Tomio Okamurovi? Nebo nějaké komunistické mlátičce? Když zvednete ruku pro vládu s podporou komunistů, tak vyšlete signál, že komunisté mohou být nějak užiteční, že má smysl je volit, že mají místo v českém politickém systému. Víte, já chápu, když vidíte dobromyslnou tvář Vojtěcha Filipa, tak z komunistů nemáte strach. Ostatně Vojtěch Filip se v našem poslaneckém rybníčku povaluje jako Česílkův vlídný kapr Osmikiláč již dlouhou dobu. Ale z jeho stínu mohou kdykoli vyplout piraně, které okoušou naši demokracii až na kost. V uších mi zvoní všechny ty řeči, že zachraňujete demokracii, aby tady nevládl Andrej Babiš s podporou komunistů a SPD, a jak to všechno mohla zachránit ODS, kdyby šla do vlády s hnutím ANO. Nechtěli a nemohli jsme jít do vlády s hnutím ANO, ať již s Andrejem Babišem, nebo bez něj. ANO je Andrej Babiš, každý jiný premiér za ANO by byl jen jeho loutkou. Menšinovou vládu Andreje Babiše s podporou komunistů a SPD nepovažovala ODS za hrozbu, kvůli které by měla pošlapat principy, na kterých stojí. Menšinová vláda ANO s podporou komunistů a SPD nebyla hrozbou ani pro Českou republiku. Tento temný a absurdní pakt by dříve nebo později ukončil politické období Andreje Babiše. Tato smlouva s ďáblem by ukázala, že mu nikdy nešlo o prospěch jeho voličů nebo České republiky, ale jen o jeho vlastní zájmy. Dámy a pánové, dovolím si spekulovat, že Andrej Babiš by tuto variantu stejně nikdy nezvolil. Dohadovat se s komunisty a navrch s Tomio Okamurou o každém vládním rozhodnutí? O každém zákonu ve sněmovně? Měli bychom se tedy bát předčasných voleb, protože opět vyhraje Andrej Babiš a patová situace se bude opakovat? Bylo by to řešení a stále to je jedno z řešení.
Sleva na poplatníka je nějakých 24 tisíc korun, takže lidi s nízkými příjmy daň z příjmu prakticky neplatí, nebo zcela minimální. Ty slevy na děti pak čerpá jenom střední třída a ti nejchudší vůbec ne. Závěrem ještě k jedné kapitole, kapitole Vzdělání, věda a výzkum. To jim nemůžeme vyčítat, ale z hlediska ekonomiky státu je to strašně krátkozraké uvažování. A za druhé - ve skutečnosti těmto lidem dáváme daleko horší perspektivu uplatnění. Tady si myslím, že by vláda měla být velmi obezřetná v tom, jak konkrétně bude tuto část svého programového prohlášení realizovat.
Nějak ty řady prořídly. Já bych to i přehlídl, nicméně pokud poslanec v rozpravě položí otázky přítomnému ministrovi, který pak uteče a není tady, ministr kultury, a neodpoví, tak musím upozornit na to, že podle platného usnesení tady má být celá vláda celou dobu.
Dovolte mi říct pár slov k vládnímu programovému prohlášení. Já myslím, že už tady zaznělo hodně varování před spojením s Komunistickou stranou Čech a Moravy. Já tady nebudu moralizovat nikoho z přítomných kolegů poslanců a poslankyň. Ale dovolte mi říct pár slov ještě k vládnímu prohlášení.
Není to poprvé, co slyším vystoupit paní poslankyni Němcovou. To je stále dokola, mele svou. Ano, říká se tomu antikomunismus. Jednoznačně se vyjádřil, že nikdy nikomu neublížil.
Děkuji.
Tento režim je označen ze zákona jako zločinný.
Máte slovo, pane poslanče.
Nepamatujeme si už 90. léta. Já jsem jako pamětník, který pracoval na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, byl spolupracovníkem vyšetřovatelů, kteří vyšetřovali Aloise Grebeníčka.
Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.
Představte si, kdybych já teď suploval tyto lékaře a tvrdil, že třeba dotyčného pacienta vyléčím. V pramenné základně nic takového nikde není. Nemůžete si vymýšlet. Ona není školená historička. V podstatě se dostala do takové situace, jako bych se dostal já, kdybych fušoval lékařům do jejich řemesla.
Bylo tady jmenováno Uherské Hradiště a uherskohradišťská věznice, takže je mou povinností reagovat. Já se samozřejmě touto problematikou zabývám dlouhodobě, protože stav této památky je velmi neutěšený, nicméně často se setkávám s lidmi, kteří v těch místech byli týráni, vězněni, poslouchám jejich autentické výpovědi o všech těch hrůzách, které se za těmi zdmi děly, a já ty informace mám trošku jiné. Pan Grebeníček, který tady byl jmenován, samozřejmě v té věznici byl velmi aktivní. To mě zajímá, protože tato otázka mi nikdy nebyla zodpovězena, a já si myslím, že je velmi podstatná.
Děkuji. Jenom připomínám, že na další poslance je potřeba se obracet prostřednictvím předsedajícího. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Výborný, po něm paní poslankyně Němcová. Prosím, máte slovo.
Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Grebeníčkovi. Já jsem tu historii vystudoval, takže teď tady můžu hovořit jako historik. A to, co tady říkáte, jakým způsobem relativizujete totalitní minulost po roce 1948, je něco naprosto nehorázného. Prostě snaha komunistů je neustále stejná. Ona nebude jiná. To byste taky mohli vědět! Tak jako mezi nimi byli lidovci, sociální demokraté a další. Není to pravda. Tak tady prosím nebudeme klamat ani Sněmovnu, ani veřejnost. Stačí se podívat do spisů Ústavu pro studium totalitních režimů. Stačí se podívat do odborné literatury, už to tady bylo řečeno přede mnou. Není to pravda, samozřejmě že komunisté nesou plnou odpovědnost za ty události a ty oběti procesů po roce 1948, které se tady odehrály.
Děkuji. Paní poslankyně Němcová a po ní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik.
To, že nebyly vyhlášky napsány, nebyl problém vlády. Takže pak, když byla ta náplň připravena, tak může být vyhláška.
Děkuji za faktickou poznámku a mám tady s faktickou poznámkou pana poslance Válka, který bude reagovat. Dvě minuty, pane poslanče.
Musím reagovat prostřednictvím pana předsedajícího a budu mluvit tiše. Je to taková polopravda. Odborné společnosti? Ministr zdravotnictví jmenuje členy akreditačních komisí. A je to pravda, jmenuje je na návrhy lékařských fakult, odborných společností a fakultních nemocnic. A já vám ručím jako bývalý předseda radiologické společnosti, že já jsem poslal návrhy na členy akreditační komise pro radiologii před třemi a půl lety. Rok a půl trvalo, než se Ministerstvo zdravotnictví ztopořilo k výkonu a ty akreditační komise jmenovalo. Od předloňského roku od listopadu upozorňuji na to, že končíme jako členové akreditačních komisí a že je pět minut po dvanácté jmenovat členy nových akreditačních komisí. A toto jsem schopen dokázat a napíšu přesně na Facebook, na svůj profil, jednotlivé kroky, jak k tomu docházelo.
Děkuji za faktickou poznámku. Nemám tu dalších faktických poznámek, takže pozvu dalšího přihlášeného do rozpravy, jimž je pan poslanec Feri. Stále tam probíhají diskuze. Pokud potřebujete diskutovat něco jiného než vyslovení důvěry vládě, prosím, přesuňte se do kuloáru.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády - doufám, že jste tady všichni. Nechci se opakovat. Tím myslím srovnání například s projevem, který proslovila paní kolegyně Němcová. Nebo třeba i pan kolega Válek, toho chválím rovnou. Já jsem ten záměr měl už při interpelacích. To bylo ještě za paní ministryně Taťány Malé, ještě předtím, než se rozhodla, že to vlastně nechce dělat. A ona na ty interpelace nepřišla. Takže bych rád využil této příležitosti, kdy tu pan ministr je, jestli dobrovolně, nedobrovolně, být tu musí s ohledem na to usnesení. Pan předseda vlády tomu věnoval ve svém projevu velkou pozornost. Pan někdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán rovněž. Ale to číslo 863 tisíc běžících exekučních řízení je myslím všeobecně známé. Přišla sem, pan ministr Pelikán se ji velmi agilně snažil obhájit, ale nedokázal to. Už se tady objevil pozměňovací návrh, který ho zmírňuje, nebo který tu novelu jako takovou zmírňuje. To klíčové paradigma, nebo věc, kterou si musíme vyřešit úplně v úvodu, je to, jak chceme být prověřitelští a jak chceme být prodlužničtí. Jestli tu situaci chceme řešit i za cenu velkých dopadů na věřitele, nebo jestli chceme najít nějaké kompromisní řešení. Ale jakým způsobem? A těžko říct, jaký bude výklad. Například to úsilí, které lze po dlužníkovi spravedlivě vyžadovat. Takže to je tato otázka z hlediska technického. Z hlediska procesního mě pak zajímá, jak si s tím poradí dále. To je něco, co je velmi důležité, a s ohledem na to, že je to obsaženo v programovém prohlášení, očekávám, že to bude jistě jedna z priorit. Další záležitostí je místní příslušnost nebo teritorialita exekutorů. To je záležitost, ke které exekutorská komora jako taková zaujala jasné stanovisko. A teď je otázkou, jak si s tím poradit. Řešit souběžně insolvence a exekuce? Respektive tyto dva právní předpisy souběžně? Anebo vyřešit jedno a pak řešit to druhé? Z hlediska technického mě pak zajímá, jak to bude řešeno. A dále možná ještě. Takže to se týká úpadkového práva a exekucí. Nebylo by to vládní programové prohlášení, kdyby si v sekci práva a justice nekladlo za cíl zrychlit řízení. A tak to si myslím přeje úplně každý. A teď je otázkou, jakým způsobem to nastane. A jestli je to priorita. Protože to, že je potřeba přijít s novým kodexem, se tady opakuje opravdu pořád, ale ještě nikdo to nebyl schopen dokončit. Čili jestli budeme mít civilní řád soudní, nebo jestli si budeme muset vystačit s více než stokrát záplatovaným současným OSŘ. On totiž hovořil velmi příkře o přesoutěžení. Což nevím, jestli bylo nějaké, řekněme, momentální vzrušení, anebo jestli k tomu opravdu bude přistupováno ve smyslu velmi radikálního přesoutěžení.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, takže já bych znovu zahájil pokračování schůze, kterou je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je to už několik let, co někdejší premiér a současný prezident České republiky Miloš Zeman zcela vážně prohlásil: Zdá se mi, že v budoucnu se nebudou strany dělit na levicové a pravicové, ale na ty, které jsou schopny a ochotny naslouchat argumentům svých názorových odpůrců, a na strany povýšené a uzavřené v představě o své jedinečnosti a výjimečnosti. Na jeho slova jsem tenkrát reagoval poznámkou, že bych rád viděl, jak se české politické spektrum přestává dělit na ty, kdo hájí zájmy lidí průměrných a nižších příjmů, a na ty, kdo prosazují platby školného či platby za základní zdravotní péči. Uvedl jsem rovněž, že bych rád viděl, jak politické strany, které lobbují za zájmy podnikatelů, navrhují zlepšení mzdových a pracovních podmínek zaměstnanců. Byl jsem také svědkem toho, jak sociálně demokratická vláda, která se pod tlakem své členské základny a voličů tu a tam přece jen hlásila k levici, plnila v podstatě pravicový program. Mnohokrát jsem pak měl pocit, že politika je jen trapně účelová ideologie, bohužel většinou postavená na demagogii, aroganci, ctižádosti a mocichtivosti. Jistě, personální složení Sněmovny se volbami v říjnu 2017 z větší části obměnilo. Nemám však pocit, že by nyní směřovala k efektivnímu jednání. Příčinu však nevidím v nezkušenosti nováčků. Mnozí z nich se totiž poměrně rychle učí a snaží se poctivě vyrovnat se svou odpovědností, s tím, co slíbili voličům. Funkčnost a výkon Sněmovny od počátku ohrožuje něco jiného. Pro jejich vyloženě obstrukční až mstivou hádavost se na jednání Sněmovny ztrácí příliš mnoho času v žabomyších tahanicích a mlácením prázdné slámy. To vše aktivizovalo dokonce i bývalého premiéra a prezidenta České republiky Václava Klause, jenž se pozastavil nad současnou situací v Občanské demokratické straně, kterou zakládal. Za dětinsky hloupé pak označil její volební heslo "Bolševická vládo, Praha není stádo!". Hnutí ANO Václav Klaus označil za ideově beztvarou hmotu. "Bylo by stokrát lepší, kdyby bylo to ANO tlačeno doprava, tudíž tlačeno ODS ve vládě, než aby bylo tlačeno extrémně doleva," prohlásil Václav Klaus. To, že vláda ANO a ČSSD bude závislá na toleranci Komunistické strany Čech a Moravy, nepovažuje exprezident Klaus za konec světa. Za zmínku stojí i tato Klausova slova: "Pro nás byla hrozba Sovětský svaz. Rusko není žádná hrozba. A ten zlomek našich populistických politiků, kteří dětinsky bojují s Ruskem, ti by se snad nad sebou měli zamyslet." Je to prý výsledek toho, že se s nimi pravicové strany nechtěly domluvit. Sociální demokracie vstoupila do vlády s Babišovým hnutím ANO a Komunistická strana Čech a Moravy takovou vládu bude tolerovat. Nyní je prý bohumínské usnesení už zbytečné, neboť není nutné bránit dvěma notně pohublým, prý levicovým stranám v podpoře miliardářovy snahy řídit stát jako soukromou firmu. Velkým handicapem pro vládu je nepochybně trestní stíhání premiéra Andreje Babiše. Může se mi to nelíbit, ale voliči přisoudili vítězství ve volbách hnutí ANO. Ti to za handicap nepovažovali. Sám Andrej Babiš poukazuje na svého času trestně stíhanou, vazebně zadržovanou a později osvobozenou dnešní eurokomisařku Věru Jourovou. Ano, formálně, podle platné Ústavy a příslušných zákonů, až do soudního výroku o vině je i osoba podezřelá z dotačního podvodu bez ohledu na sympatie a antipatie považována za bezúhonnou. Zda šlo o vychytralé zneužití dotačního systému na hraně zákona, nebo o trestný čin, může rozhodnout až soud! A příznivci Andreje Babiše se dnes mohou vcelku logicky opírat zejména o to, že až do pravomocného rozhodnutí soudu už v současné České republice samotné trestní stíhání přestalo být měřítkem čehokoli. Institut trestních oznámení a trestních stíhání je bohužel zcela běžným předmětem mediálních her, politických kalkulací, intrik a nátlakových kampaní. Pokud pak jde o mravní kázání a důvěryhodnost různých lustrátorů a samosoudců, beru to jen jako odpudivý politický folklór. A tak doba, ve které žijeme, a režim, který tu máme, je jen ubohou karikaturou demokracie a právního státu. Vždyť už bezpočtukrát jsme mohli sledovat osvobození obviněných či stíhaných. Jistě, média to prezentují až příliš často jednostranně. Jsou to zřejmě politické zájmy stran a zájmových skupin, pro které znamená Miloš Zeman na Hradě a Andrej Babiš v čele vlády ohrožení jejich ambicí, prohru či neúspěch jejich politiky. Považuji za symbolické, že neschopnost přijmout vítězství někoho jiného vede k póze kazatelů morálky i politické figurky spojené s temným obdobím jejich vlád.
Což ostatně koreluje s tím, jakým způsobem a jak dlouho vznikala tato vláda. Protože média vždycky měla být hlídacím psem demokracie. Dneska se schvaluje důvěra nebo nedůvěra vládě. Takže samozřejmě řeší to titulní stránky standardních novin, Právo, dokonce i pan Bakala o tom píše, Hospodářské noviny. Standardně velký článek. No a co řeší Mladá fronta DNES? No Mladá fronta DNES, vámi vlastněná, pane Babiši, vámi vlastněná Mladá fronta DNES, ta řeší nejlepší recepty na okurky! Nakládaná zelenina. Takže prosím vás, kdyby zajímalo veřejnost, co se dneska děje, tak nejlepší recepty na okurky, nakládaná zelenina k bůčku i na pečivo, okurky, celer, cukety, ajvar a pesto. Ale kdepak. Takže tímto způsobem dochází k velmi jemné manipulaci mediálního prostoru, která je obrovsky nebezpečná, protože samozřejmě není prohlédnutelná takovým triviálním způsobem, jako to bylo v Rudém právu, kde jste si to přečetli, a bylo to samozřejmě velmi legrační, jak tam byl i ten propagandistický slovník, soudruzi atd. To je prostě klamání lidí, klamání spotřebitelů a to je tak nebezpečné na tom současném historickém stadiu oligarchie, kterým si prochází Česká republika. A samozřejmě, my si tím musíme projít, tak jako si tím prošly jiné velké státy. A to je největší nebezpečí. Možná i vás tímto způsobem zlikvidují. Já si myslím, že je velmi nebezpečné, že teď vstupujeme prostřednictvím té uvadlé žurnalistiky, že dva hlavní deníky v této zemi jsou vlastněny panem Babišem, do doby vlastně nové normalizace, kdy se velmi plíživým způsobem indoktrinuje společnost, co si vlastně má myslet. Jaká je role Pirátů v této řekl bych zlomové situaci české historie? My budeme to, co jsme slíbili, hlídací pes české demokracie, my budeme kontrolovat tu vládu. Ale nedopustíme, abyste byť o jedinou píď poškozovali svobodu a demokracii v této zemi. A my už jsme to i historicky prokázali tím, že jsme vystupovali proti tomu, aby KSČM dostala trafiky v dozorčích radách. Tím, že jsme vystupovali proti tomu, aby pan Babiš uplatnil imunitu. Tím, že jsme vystupovali proti kauzám Agrofertu a neoprávněným dotacím, které dostává tato firma. Tím vším jsme dokázali, že tuto roli zvládneme, a budeme ji plnit i následující tři roky.
Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a milí kolegové. Já jsem zde poslanec novopečený a neznám to, jakým způsobem probíhala předchozí jednání o vyslovení důvěře vládě, vyjma toho jednání lednového, o kterém jsme sami věděli, že je to pouze rádoby pokus, a který není tím skutečným pokusem o vytvoření stabilní vlády. A očekával jsem tedy, že dnešní jednání bude probíhat na základě všech dokumentů, které jsou k tomu zapotřebí. Ale zdá se mi, nebo jsem spíš přesvědčen o tom, že ten další dokument nám tady chybí. A to je dohoda mezi hnutím ANO a Komunistickou stranou Čech a Moravy. To, čemu se říká toleranční patent. Nemáme ho tady v oficiální podobě, můžeme si na internetu přečíst nějakou verzi o tom, co v něm je, ale rozhodně nevíme, co rozhodně nevíme, je, zda toto, tato dohoda mezi KSČM a hnutím ANO, je opravdu tím, na čem tato vláda má vzniknout.
Chci žít v zemi, která má málo zákonů, ale za to všeobecně respektovaných. Chci žít v zemi, která neskáče do každé totality, která jde zrovna okolo. Vycházejí z představy, že veškeré dějiny určuje moc, pomocí níž různé skupiny definované na základě rasy, pohlaví a podobně ovládají a diskriminují ostatní skupiny. Vyučují to na fakultách, převádějí do života.